My dneska nepotřebujeme další regulaci poptávky ve formě této daně. Ale jakoukoliv regulací poptávky se nesníží potřeba lidí bydlet, pouze se přesune tato potřeba z vlastnického do nájemního bydlení, což si dnes můžeme ověřit na nárůstu cen nájemního bydlení. Místo aby mladí lidé investovali do svého bydlení, budou muset platit za půjčení cizí nemovitosti, a tím si samozřejmě zužují prostor pro vlastní úspory na spoluúčast a daň. Proto bychom měli podporovat vlastní snahu občanů o vlastní odpovědnost, kterou vlastnické bydlení přináší, a ne házet těmto lidem klacky pod nohy a zároveň je trestat za to, že si chtějí pořídit vlastnické bydlení, navíc opravdu s chabým zdůvodněním, že by stát přišel o necelé procento příjmu státního rozpočtu. Je to to nejmenší, co pro ně můžeme udělat, a je to řešení rychlé a okamžité.
Jenom krátkou poznámku. V řadě zemí Evropské unie je to tak, že se stát spolupodílí, respektive určitý podíl dostává například obec. Daň z nemovitosti jde celá za obcí.
Děkuji. Padlo tady toho hodně, já se pokusím shrnout. Padla tady celá řada kritiky. Sedí tady paní ministryně Dostálová. Víte, že vláda schválila věcný záměr nového stavebního zákona.
Také děkuji. Jako první pan poslanec Munzar, poté se připraví pan poslanec Skopeček. Prosím klid v sále.
Můžeme označit to, že se 6 miliard ze státního rozpočtu dává na slevy na jízdném, což je polovina výnosů z této daně. A můžeme tak označit i daňový balíček, který budeme projednávat zítra.
Prosím.
Já jsem také chtěl reagovat na paní ministryni a zejména na tu výtku k porcování rozpočtu. Já s ní paradoxně souhlasím. Já si také myslím, že rozpočet se porcovat nemá. To bylo porcování rozpočtu. Ve chvíli, kdy můžete zlevnit bydlení nedostupné dnes stále větší skupině lidí, tak si radši ty peníze necháte, abyste mohli zase příště přijít s nějakým jiným porcováním rozpočtu na výdajové straně proto, abyste získali další volební hlasy. Takže prosím používejme argumenty fér. Když mluvíte o porcování rozpočtu, tak si vzpomeňte například na slevy na jízdném. Zkrátka je to jednoduché, vážení kolegové. Dneska máte šanci v bytové krizi s cenami bytů, které vyhnala bytová krize neúměrně nahoru, tak máte alespoň dílčím způsobem šanci lidem ulevit a bydlení jim zpřístupnit. Buď se zachováte tak, že jim ho zpřístupníte, nebo říkáte, že dneska nemají lidé nárok si vlastní bydlení pořídit.
Děkuji.
To je, co se týče toho, jaká výše to je. Jiný důvod to nemá. Pak tady padlo to, že někdo zpochybňoval, že tato daň nezvyšuje nebo nezdražuje bydlení, že co zdražuje bydlení, je to, že je nedostatek bytů atd. To musíte de facto zaplatit ze svého, ze zdaněných peněz, které byly zdaněny z příjmu. Tady máte jedinečnou šanci.
V tom případě přistoupíme k hlasování podle paragrafu...
Ale jak to celé začalo? Bylo navrženo, že všechny svátky, bylo tam navrženo 150 metrů, ne 200, a nakonec ten okleštěnec prošel původně. Tak nezneužívejme prosím toho, že tady v rámci kompromisu vznikl nějaký okleštěnec a neříkejme, že zákon je špatný.
Prosím.
Jenom abych využil argument proč - co dneska máme? Dneska máme velmi nízkou nezaměstnanost. A co dneska lidé hledají? Hledají volný čas. Nebudou. Hledají volný čas. Takže lidé dnes hledají hlavně zaměstnání, kde samozřejmě mají normální plat, ale také nějaký volný čas pro svou vlastní seberealizaci. Kdyby ten návrh, který predikoval pan poslanec Mihola, to znamená, že by to bylo volno o více svátcích, tak bych ho rozhodně podporoval.
Ani já, ani pan senátor tady neargumentoval nějakými ekonomickými důvody. Nevyvracejte něco, co nezaznělo. Vy jste říkal, že jsou věci nezbytné a zbytné. Ty zbytné jsou ty obchody. To také přece není nezbytné. Byla by to demagogie.
Děkuji. Nyní paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Bláha.
Jinak podepisuji to, co tady říkal můj předřečník pan kolega Klaus. Kde vy berete tu drzost tady někomu říkat, v jaký den má chodit nakupovat? Choďte nakupovat vy tehdy, kdy chcete, stejně jako vaše rodina, ale ten zbytek laskavě nechte, ať si to každý rozhodne sám. Ale pokud prostě vy tady si berete do úst někoho, kdo tady není, tak to považuji za vrchol zbabělosti!
Vážené kolegyně, kolegové, rozhodně nikdo nechce přikazovat, kdo má jít kdy nakupovat, ale rozhodně bychom chtěli, aby ti lidé, kteří nemusí být v práci, mohli trávit právě ten volný čas s rodinou. Kdybyste se s tím seznámili a obešli si ředitele obchodních domů, tak byste přišli na pravý fakt. Není, kdo by do té práce šel. Věřte tomu, že to nikdo neudělá, už jenom z toho ekonomického hlediska. Ve svátek se všichni, kteří pracujeme ve svátek, snažíme do práce nahnat co nejméně lidí, už jenom proto, aby ten zbytek mohl být doma s rodinou a na druhou stranu aby nás to co nejméně stálo. Nemá z toho nic.
Pan poslanec Mihola, pravděpodobně poslední faktická poznámka.
Paní poslankyně Černochová, vaším prostřednictvím, mrzí mě, že je dotčená za kolegyni. Já jsem to nerozebíral, jenom jsem zmínil, že tento názor ona řekla, proto s tím pracuji. Podobně to říkal kolega Nacher. Prosím, poslouchejme se a nebuďme takhle vztahovační. Taktéž pan kolega, můj soused Václav Klaus mladší, tam jsme si to už snad vyříkali.
Já také děkuji. Vážení kolegové, vážené kolegové, je devět hodin. Odhlasovali jsme si, že po deváté hodině již jednat nebudeme, takže já tento bod přerušuji. Stejně tak přerušuji dnešní schůzi.

Já také děkuji velice. V tom případě otevírám rozpravu, do které mám v tuto chvíli čtyři přihlášky. Jako první je to pan poslanec Mihola, kterého tímto prosím k mikrofonu.
Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych měl takový zlepšovací nápad. Já si myslím, že obě verze jsou špatně, tak je hoďme do koše a pojďme domů. A bude vyřešeno a posuneme se dál. Ono je to opravdu pár let. Dokonce ještě nedávno pronášel tady šéf poslanců hnutí ANO, že to potřebuje odstup na vyhodnocení, a nějak stále jsem to vyhodnocení nikde neviděl, neslyšel. Dodal bych, že tento návrh, který je teď v platnosti, vzešel při vší úctě ze Senátu, od vašich kolegů. Možná tam někteří sedí. Víte to vůbec, pane senátore? Takže senátní produkt prosím. Tak já jsem, podívejte se na ty stenozáznamy, nikdy nepoužíval žádné slovo jako zákaz, příkaz nebo já nevím co. Já jsem používal maximálně slovo omezení nebo regulace, a to v souvislosti s tím, že se domnívám, že jsou dny, kdy ekonomika a nakupování prostě nemusí být na prvním místě. Já zůstávám tedy u toho, že se domnívám s kolegy z KDU-ČSL, a věřím, že nejenom z KDU-ČSL, že právě i prodavačky mají právo na to trávit sváteční chvíle se svými rodinami. Máme jich 14 ve 13 dnech, probůh. Nepoškozuje, protože lidé nakoupí jindy. Tomu přece rozumíme. Tak ať si kdo chce slaví Vánoce, kdy chce. Nový rok - co by slavil Silvestra. Ať jde nakupovat, proč tomu bránit. Víme přitom, že to nepotřebuje. A poslední věc, kterou zmíním. Pan kolega Nacher tady naříkal, pamatuji si to velice dobře - ten chaos! Jak ty lidi, chudáci, prostě se v tom mají vyznat? A také pan předseda Kalousek, zde momentálně nepřítomný. Takže tyhle argumenty padaly. Nikdo neudělal z těchto lidí nic pro to, aby se ten chaos odstranil. A jiný závěr z toho. Pokud to dopadne negativně vzhledem tedy k senátorům, odkud to přišlo. Nedělejme prosím polovičaté návrhy, tady ty nedodělky. Potom se to vleče, je to skoro neřešitelné, nebo nemá se nikdo k tomu řešení. Takže když se pro něco takového rozhodneme, tak v celku. Buď ano, nebo ne. Přeji vám dobré rozhodování a hezký večer.
Já děkuji. Ten návrh, abychom šli domů, nebudu vnímat jako procedurální návrh, ale vyzvu kolegy, kteří odcházejí, aby tak činili v klidu. Vaše vystoupení vyvolalo pět faktických poznámek. Prosím.
Já nemám faktickou na pana kolegu, co mluvil před chvílí, ale na pana senátora a na pana kolegu Nachera. Ale ten zákon byl přece přijímán z úplně jiných důvodů. Ten byl přijímán proto, aby tam nemuseli být ti prodavači, kteří musí těm lidem prodávat.
Takže já zahájím hlasování. Kdo je proti? Prosím o nastavení potřebné majority. Kdo je proti? Já vám děkuji. V hlasování číslo 190 je přihlášeno 162 poslanců a poslankyň, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat. Takže konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas a přijali jsme ho. Vítám mezi námi senátora Zdeňka Nytru a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil poslanec Patrik Nacher. Nebo to můžete nechat být, samozřejmě.
Tak pěkný večer, dámy a pánové. Od začátku jsem zastáncem toho, aby stát nenařizoval nikomu, kdy má mít otevřeno, jak a proč. Jinak já jsem pak připraven se účastnit té debaty, případně reagovat na některé dotazy.
Já také děkuji a nyní prosím pana senátora, aby se ujal slova a představil nám návrh Senátu.

Cíle původních předkladatelů podle mého byly v podstatě dva: ochránit zaměstnance těchto obchodů před nutností pracovat i o státních svátcích, omezit možnost trávit volný čas hlavně rodin v nákupních centrech.

Nemyslím si to.

Postavení zaměstnanců je výrazně silnější.

A proč zrovna jen zaměstnanci obchodů?

Neměli bychom zakázat všechna kulturní představení? Je to obdoba sportu. Neměli bychom zakázat provoz kin, fitness a wellness center, restaurací a obdobných zařízení?
Kdo je pro přerušení tohoto bodu? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Přerušuji tento bod a budeme v něm pokračovat po projednání v zahraničním výboru. Ještě se hlásí pan navrhovatel.
Kolegyně, kolegové, já vám děkuji. Věřte, že to, co mám na srdci, je, aby skutečně v míru na Blízkém východě žil jak Stát Izrael, tak i Palestinci. To je skutečně, myslím, cílem nás všech, protože mír v tomto území je naprosto klíčový pro mír ve světě i v Evropě. Ano, jde to za mnou, respektuji to.
Děkuji panu kolegovi Bartoškovi, kterému jsem udělil slovo mimo bod, protože je předsedou poslaneckého klubu. Jde o Ptám se navrhovatele, pana ministra zemědělství, jestli chce vystoupit před zahájením rozpravy. Ano, je tomu tak. Budeme rozhodovat o jeho konečné podobě, tak bych prosil, aby tomu všichni věnovali pozornost, a kdo má jiné téma, tak zásadně v předsálí.
Děkuji. Cílem novely je řešit akutní problémy složité situace lesního hospodářství a vytvořit podmínky pro její lepší zvládnutí. Vládní návrh zákona a přijaté pozměňovací návrhy projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své 25. schůzi 4. 9. letošního roku a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. S návrhem zákona, tak jak jej odsouhlasil zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, souhlasím. Dále se jedná o rozšíření finančních příspěvků vlastníkům nestátních lesů k řešení dopadů kůrovcové kalamity v lesích a zpřesnění postupu jejich administrace. Jsem si vědom toho, že s ohledem na měnící se přírodní i společenské podmínky jsou potřeby komplexní revize stávajícího lesního zákona.
Děkuji za slovo. Ostatně každé tři minuty u nás zmizí les velikosti fotbalového hřiště, a to je skutečně alarmující. Novela lesního zákona, tak jak byla připravena, bohužel neřeší tento stav dostatečně. Naše pozměňovací návrhy komplexně přistupují k jednotlivým neduhům českých lesů způsobeným špatným hospodařením. Návrhy vycházejí z roky vedených odborných diskuzí, z Národního lesnického programu z roku 2008, Zásad státní lesnické politiky z roku 2012, z loňského Akčního plánu adaptace na změnu klimatu i z letošního doporučení Evropského lesnického institutu. Stojí za nimi stovky vědců a odborných pracovníků a přes 60 tisíc petentů z řad veřejnosti. Ve vzácné shodě jej tak podporuje nejen odborná a laická veřejnost, ale i lesníci spolu s ekology. Apely od občanů na podporu komplexní obnovy českých lesů jistě mezi svou korespondencí našel úplně každý z nás. Ve stručnosti se zde pokusím shrnout význam a důležitost každého z jednotlivých pozměňovacích návrhů, které předkládám spolu s dalšími kolegy. Zavádí naopak maximální podíl ekologicky a klimaticky rizikových dřevin, například právě smrků, který nesmí být při obnově porostu překročen. Návrh určuje, že při plánované těžbě nesmí velikost holoseče překročit půl hektaru.
Na začátku svého vystoupení bych chtěl říct, že osobně podporuji Stát Izrael v jeho boji o vlastní bezpečnost, podporuji přesun naší ambasády do Jeruzaléma. A protože jsem otevřený svobodomyslný demokrat, tak mám ve svém okolí spoustu lidí, se kterými běžně diskutuji o jejich osobních rozhodnutích, takže vím, že jsou v mém okolí lidé, kteří se snaží nekupovat výrobky pana Babiše, vím, že jsou v mém okolí lidé, kteří se snaží nekupovat výrobky z Ruska, vím, že jsou v mém okolí lidé, kteří se snaží nekupovat výrobky z Číny, vím, že jsou lidé, kteří se snaží nekupovat německá auta. Protože v případě, že by se jednalo o organizaci, která je uznávaná mezinárodně jako rasistická, xenofobní, antisemitská, tak nebudu mít problém toto usnesení, pokud se s ním seznámím, podpořit. Děkuji za tyto informace.
Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla reagovat na své předřečníky z komunistické strany, zejména tedy na kolegu Luzara, ale i na kolegu Kováčika. Zmiňoval tady Organizaci spojených národů. Je to organizace, která dělá společně - její organizace, jako je UNESCO - dělají mezinárodní politiku, což je ten kámen úrazu. A to je špatně. Naštěstí v tomto ohledu došlo k vetování ze strany Spojených států. Stejně tak bych chtěla říct panu Luzarovi, který aspoň na mě bude moci reagovat.
Faktická poznámka, pan poslanec Luzar, pan poslanec Kalousek tu svoji ruší.
Co se týče rezolucí Rady OSN, tak si taky řekněme, že když už je přijata takováto rezoluce, to znamená, že ji přijali i zastánci obou dvou názorů, jak ty Spojené státy, tak ten Sovětský svaz, potažmo Rusko, a vydiskutovali to. A toto jsou rezoluce OSN, které by měly být v mezinárodním právu závazné. Já jsem chtěl reagovat na kolegu Kalouska vaším prostřednictvím, který správně pojmenoval, že jsme politici. Ale abych byl dobrý politik, pane kolego, tak se potřebuji s těmi materiály seznámit.
Další faktická poznámka, paní poslankyně Černochová. V tom případě s přednostním právem pan ministr Zaorálek se dočkal.